Není tomu tak. Návrh byl schválen. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Není tomu tak. Prosím tedy, aby se svého úvodního slova pro druhé čtení z pověření předsedy vlády ujal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Máte slovo, pane ministře.
Děkuji, pane místopředsedo. To není ušito za měsíc nebo za dva na Ministerstvu financí. Pokud subjekt bude trvat na tom, že chce zahájit daňovou kontrolu osobně, tak samozřejmě mu to umožněno bude. Ale naopak setkáváme se i s požadavky, že se cítí být zatěžováni. A podívejte se na ten trend. Ty peníze jednoznačně - to znamená, mám to samozřejmě i v nominálních částkách - zadržované částky nadměrných odpočtů na konci roku 2014 byly víc jak 7 miliard. A to díky kontrolnímu hlášení. Protože kontrolní hlášení naopak urychlí prověření veškerých plateb a nezadržuje se takové množství nadměrných odpočtů. A v tom chceme pokračovat. Zařadili jsme do novely daňového řádu, která souvisí s elektronizací a s online finančním úřadem, protože je to jeden zákon a tam musíme tato témata řešit. Ale ona musí v té lhůtě - a teď si vezměte, že lhůta je 30 dnů. Finanční správa potřebuje, aby mohla provést první párování, druhé párování v rámci kontrolního hlášení a pak ještě vlastně posoudit tu nespornou část, tak potřebuje tu lhůtu o 15 dnů delší. A spojujeme to s razantním snižováním úroků a s razantním zjednodušováním správy daní a i s tím, že úroky budeme počítat až od 500 korun. To znamená, že v podstatě ta lhůta, která tam byla, ta liberační lhůta, de facto nebude potřeba, protože ti malí všichni spadnou tady do tohoto posunu, který v tuto chvíli zavádíme. Jinak samozřejmě zase budu mít všechno na rozpočtovém výboru. A v podstatě to, že jste tady hovořili o nějaké tabulce na straně 81, ta tabulka není o žádných zaviněných částkách úroku. Ale náhrada škoda podle zákona způsobené nesprávným úředním rozhodnutím v podstatě dotčena touto novelou není. Pan poslanec Profant hovořil o veřejné zakázce na ADIS. Ale to nesouvisí s legislativou, pane poslanče Profante, vůbec s legislativou. To je veřejná zakázka, která - jak ji chcete promítnout do legislativy, to jsem příliš nepochopila. Co se týče Doing Business, to je pravda. Skončili jsme na 41. příčce ze 190 hodnocených zemí. Ano, to je pravda. A toto je právě cesta, abychom tu lhůtu zkrátili. A to, že je tam efekt do státního rozpočtu, je prostě vedlejší produkt, to není žádný záměr. Novelu jsme připravovali dva roky a já si troufnu říct, že je to novela, která přináší celou řadu ulehčení podnikatelům, zejména těm malým.
A ještě než budeme pokračovat, s přednostním právem se přihlásil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo.
Slyšeli jsme obvyklý chvalozpěv paní ministryně na sebe samu - jsem přístupna jednání, jsem připravena debatovat, všechno vám dodám. Ale záměrně vystoupila až po ukončení rozpravy, a tím znemožnila debatu. Dnes je to místo, kde máme vést debatu. Ne že na rozpočtový výbor nám něco přinesete. Já myslím, že odpověď znáte. Pokud ne, tak si sežeňte nějaké stanovisko, kdo by byl pro státu zadarmo půjčovat peníze. Vezměte si ten paradox. Finanční správa, moloch, obrovský moloch, potřebuje 45 dní na to, aby zkontrolovala kontrolní hlášení. Pět pracovních dnů! A když neodpoví do pěti dnů, mohou dostat pokutu až 30 tisíc. Úplně jednoduše.
My jsme byli na společné večeři vedení Senátu a Poslanecké sněmovny. Za tu druhou stranu tam byl například předseda Senátu pan Kubera a další. Já vám tady říkám na rovinu, že Senát nenechá projít žádnou verzi o referendu! A pan předseda Kubera řekl, že ne, že to novinářům říkat nechce. Takže co tady mluvíte o kompromisní variantě? Takže to není pravda, co říkáte. Například těsnou většinou. To je zřejmě náhled Pirátů na demokracii.
Pokud Senát i tak neumožní občanům a občankám České republiky možnost využití referenda, je to jeho odpovědnost, ale my máme čisté svědomí. Myslím si, že jsme hodně odpracovali, ten kompromis odpovídá kompromisu.
Prosím, máte slovo.
Nechápu, proč se tomu tak divíte.
Děkuji.
Ale my jsme šli do voleb s volebních programem, protože náš dlouhodobý program je na desítky let dopředu. Slíbili jsme, že to podpoříme, že se to stane. Jinak to vždycky skončí jenom povídáním. Ne. My jsme do toho šli s tím, že to referendum v tomhle volebním období zajistíme, a to v té podobě, aby to nevedlo k nějaké katastrofě, aby si to lidi vyzkoušeli, protože tady pěstujeme demokracii. Takže pokud chcete referendum, musíte o tom jednat. A my jsme jednali, máme tady návrh více stran, samozřejmě že tam byly různé ústupky, něco prošlo, něco neprošlo. A musíte přesvědčit volené zástupce občanů, což se vám zatím nepodařilo, protože těmito vystoupeními přispíváte akorát k tomu, že se vyčerpá čas na projednání tohoto návrhu a odloží se to na jiný den, takže to bude přijato později. Vy jste nás tady obvinil z toho, že jsme hlasovali, nebo že podporujeme, že jsme zradili náš program, že prosazujeme, aby stačilo 450 tisíc podpisů. To nebyl náš požadavek. Ten původní návrh měl 850 tisíc podpisů. A co to znamená pro normálního člověka? No že v tomto volebním období referendum nebude. Udělali jsme maximum pro to, aby výsledkem bylo to, že skutečně za ty čtyři roky tady něco odpracujeme. Je to prostě postupný proces. Ale někde se začít musí. Je to postupný proces, lidi se učí, aby se zvládli orientovat v té demokracii. A takhle jste to stavěl a trvalo vám to mnoho a mnoho let, než jste se dopracoval k tomu, že máte ten barák s věžičkami. My jsme dospěli k výsledku, který se opírá o shodu mnoha politických stran. Jestli získá podporu v Senátu, to je politická zodpovědnost senátorů. Senát nám to třeba vrátí a budeme jednat o tom, k čemu se v tomto volebním období dopracujeme. Mohl byste nás seznámit s odpovědí na tuto otázku? My to občas provozujeme , ta referenda, v pirátské straně. Není to vždycky jednoduché, ale máme ty praktické zkušenosti. Pirátská strana trvá deset let a můžu vás ujistit, že to zatím zdaleka není dokonalé a že se pořád ještě máme co učit.
Děkuji. Prosím, pane předsedo.
Věcné vystoupení, ale nic to nemění na faktu, že my držíme program, že Senát stejně řekl, že žádný zákon o referendu nechce, takže není třeba v tomto ohledu... To neříkám, že to tak je v tomto případě, ale říkám v životě. Ale můžete dělat kompromisy nad slušnými věcmi, které jsou v nějakých mantinelech nějakého kompromisu, který je přijatelný. A já jenom říkám politicky, že mi připadají ty vaše kompromisy v uvozovkách už za hranicí toho, co jste slibovali voličům.
Ano, pro velké firmy to není problém. To je třeba si říct, ale pro malé firmy, kde je jeden či jedna účetní, často externě, to je hrozně limitující. Stačí se těch podnikatelů zeptat, co je rozčiluje a co je štve. K tomu nepotřebujeme Doing Business. Nesmyslně vysoké pokuty, nesmyslně krátké lhůty, berňák má na všechno čas, nesmyslně krátká doba na implementaci nových zákonů. Kolik dnů předem? Deset patnáct, já nevím, možná šestnáct. No může. Má na to tři roky. A po třech letech přijde Finanční správa a bude dělat chytrého, jak to v tom lednu 2020 měli všichni dávno vědět. Myslím si, že je to typický příklad zákona, kdy se smíchají dvě různé věci. Digitalizace, elektronizace - to si myslím, že má všeobecnou podporu. Kdyby ten návrh zákona obsahoval pouze toto, tak si myslím, že projde relativně hladce Poslaneckou sněmovnou. Já jsem si vědom toho, že máte na to tu sílu, a nějak mě to nepřekvapuje. Diktuje program Sněmovny, diktuje vládní většina. Logicky. Platí to za každé vládní většiny. Pokud se k něčemu dostáváme pozdě, není to problém opozice, ale je to problém vládní většiny. Do toho vláda chrlí další a další nové zákony.
Já vás všechny odhlásím, zagonguji, proto jsem několikrát požádal kolegy a kolegyně, aby z důvodu důstojného prostředí odešli do předsálí. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. To bude hlasování číslo 206, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Děkuji vám. Můžeme tedy pokračovat. Ještě je tady návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů podle zákona o jednacím řádu. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Garančním výborem je navržen výbor rozpočtový. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Ptám se, jestli někdo navrhuje jiný výbor. Váš návrh, pane poslanče.
Já bych poprosil o výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, v jehož kompetenci máme eGovernment.
Čili hospodářský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní výbor pro veřejnou správu. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Jinému výboru přikázán nebyl.
Cílem je najít shodu v síle 120 hlasů poslanců a poslankyň pro prosazení ústavní změny. Víte, že nepotřebujeme jenom 120 hlasů poslanců a poslankyň pro ústavní změnu, ale potřebujeme také souhlas se Senátem Parlamentu České republiky. Ten vyšel z předchozího doporučení stálé komise pro Ústavu. Nyní tedy z hlediska těchto pozměňovacích návrhů a doporučení shrnutí toho, co v návrhu zákona o celostátním referendu ve znění těchto doporučení a těchto pozměňovacích návrhů projednáváme. Já bych jenom připomenula, že původní návrh počítal dokonce s 800 tisíci hlasy. To znamená, jde o kompromisní řešení.
Prosím, pokračujte.
To znamená, je to změna proti tomu původnímu návrhu, který počítal s tím, že pouze na základě kroků vlády může dojít k testu ústavnosti otázky, jsou-li zde pochybnosti. Další věcí, kterou chci zmínit oproti tedy původnímu návrhu a která je zase podstatná pro dosažení ústavní většiny ve Sněmovně, jsou otázky, o kterých vůbec můžeme konat referendum, to znamená, o kterých můžeme hlasovat. Tady si dovolím podotknout, že na základě této změny by nebylo možné v budoucnu hlasovat ani o takových věcech, jako je například existence, neexistence Senátu či jiných dalších ústavních orgánů. Takže to je jedna změna směřující k ústavní shodě a většině ve Sněmovně. Víte, že v souvislosti s celostátním referendem některé politické strany v minulosti hovořily o možnosti občanů rozhodnout se o vystoupení i z mezinárodních organizací nebo dalších závazků mezinárodního charakteru, jako je například vystoupení z Evropské unie nebo vystoupení z NATO. Důležité pro vás a pro projednávání v druhém čtení tedy je to, že stávající podoba nepočítá ani s jednou z těchto možností, to znamená, že naše referendum v České republice by takovou možnost hlasování vylučovalo. Nakonec bych chtěla zmínit poslední úpravu, protože původní poslanecký návrh sociálně demokratického klubu byl velmi přísný i z hlediska závaznosti a platnosti referenda. I tady se domníváme, že jsme tady dodrželi to, aby platnost a závaznost referenda byla posuzována přísně, na druhé straně aby se nám nestávalo to, co se stává v jiných zemích, že sice proběhne referendum, ale nikdy není platné, nebo dokonce - tady sice platné je, ale není závazné. Takže i snížením této původně přísněji nastavené podmínky na stav, který jsem popsala, jsme se opět přiblížili tomu, že bychom mohli mít 120 poslanců a poslankyň pro tuto ústavní změnu. Podotýkám, že inspirací z hlediska tohoto pravidla a možná lepší pochopení občanů a občanek, jak by bylo referendum platné a závazné, jak by bylo posuzováno, tak si můžeme připomenout praxi místních referend, která jsou, řekněme, v případě obcí už hojně využívána, a z hlediska tedy platnosti a závaznosti jsme se inspirovali tedy podobným pravidlem, tak jak už ho občané a občanky znají v rámci místních referend.
Je to návrh pana poslance Dominika Feriho. Návrh byl zamítnut. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se hned slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda oběma komorám Parlamentu znovu předkládá žádost o vyslovení souhlasu s kladným hlasováním v Radě EU ohledně návrhu doporučení Rady o přístupu pracovníků a OSVČ k sociální ochraně. Při prvním projednání tohoto materiálu v prvním čtvrtletí tohoto roku Senát svůj souhlas udělil, Sněmovna nikoliv.
Tak já vás poprosím o klid. Paní ministryně žádá o klid, protože se nemůže v klidu vyjádřit. Takže kdo máte k projednávání něco jiného než projednáváme, tak prosím před sálem. Prosím.
S cílem rozptýlit možné obavy zákonodárců z povinnosti harmonizovat národní sociální legislativu podle tohoto unijního dokumentu. Právní nezávaznost doporučení a jeho právně nevynutitelná implementace vyplývá jak z názvu, tak z právního základu, podle kterého bylo předloženo. Toto prohlášení formuluje jednoznačný postoj České republiky k samotnému doporučení a k jeho následné implementaci. Zejména zdůrazňuje vnímání doporučení jako právně nezávazného dokumentu, potvrzuje výhradní kompetence členských států organizovat vlastní systémy sociálního zabezpečení a vítá respektování vysoké míry flexibility při stanovování konkrétních podmínek těchto systémů. Obdobná prohlášení učinily Slovensko, Nizozemsko, Bulharsko, které jsou doporučení připraveny schválit. Německá vláda, která stejně jako naše vláda měla k tomuto doporučení vázaný mandát, získala souhlas svého parlamentu zákonem dne 20. května letošního roku. Jelikož je nutné doporučení přijmout jednomyslně, Rada nyní očekává už jen stanovisko České republiky. Závěrem bych chtěla zdůraznit, že vláda České republiky během vyjednávání postupovala zcela v souladu s rámcovou pozicí, kterou schválily obě komory Parlamentu České republiky. Jedná se zejména o nemocenské pojištění či pojištění pro případ nezaměstnanosti. Tomuto požadavku bylo také vyhověno, a to v bodu 20 preambule. Finální návrh doporučení tedy reflektuje všechny zásadní připomínky, které Česká republika uplatnila. Vláda je proto toho názoru, že by Česká republika neměla v Radě zablokovat schválení tohoto unijního právně nezávazného dokumentu. Z uvedených důvodů vláda žádá Parlament, v tuto chvíli tedy Poslaneckou sněmovnu, o vyslovení souhlasu s doporučením v tom směru, že souhlas zástupce vlády v Radě EU bude doprovázen výše zmíněným a k materiálu přiloženým prohlášením.
Prosím, máte slovo.
Výbor pro evropské záležitosti se tímto tiskem zabýval na své 34. schůzi dne 18. září tohoto roku a přijal toto usnesení: Jenom bych stručně okomentoval.
Otevírám rozpravu, do které mám dva přihlášené poslance.
To je hlavní cíl, který máme, pokud usilujeme o ústavní shodu, o oněch 120 hlasů, které potřebujeme. Chceme umožnit občanům a občankám České republiky, aby nejenom ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, ale také skrze referenda, celostátní referenda, se mohli ve vybraných otázkách, které si vyberou a které položí, přímo podílet na věcech veřejných. Přeji tedy zdar v rámci rozpravy. A jenom avizuji, že samozřejmě v rámci rozpravy vystoupím také jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu, abych vás informovala ještě detailněji o usneseních, která stálá komise pro Ústavu přijala. Tohle jsou politické strany, které usilují o to najít ústavní většinu a občanům a občankám této země možnost hlasovat v referendu a rozhodovat přímo o věcech veřejných chtějí umožnit.
Děkuji paní poslankyni Valachové, která hovořila za navrhovatele. Jak jsem říkal, tak projednával tuto záležitost ústavně-právní výbor jako výbor garanční. Zpravodajem výboru je pan poslanec Jakub Michálek. Prosím pana zpravodaje, aby nás informoval o projednání ve výboru.
To podstatné, co z něho vyplývá, je, že ústavně-právní výbor doporučil návrh zákona schválit a také doporučil Poslanecké sněmovně, aby schválila ten návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je uveden přímo v tom tisku. Ten návrh vychází z široké dohody mezi několika subjekty, která byla následně projednána na ústavně-právním výboru.
Otevírám obecnou rozpravu.
Vážené dámy a pánové, vítám, že se po dlouhé době na program Sněmovny dostal návrh zákona o referendu. Je to výsledek dlouhodobého tlaku mého i hnutí SPD. Bohužel ale všichni tady víme, že cesta k přijetí tohoto zákona je za současného složení Sněmovny a Senátu v podstatě nemožná. Senát totiž jakýkoliv zákon o referendu přímo odmítá. Některé sněmovní strany, samozřejmě vyjma SPD, se shodly pouze na vykastrované verzi, která v podstatě občanům neumožní hlasovat o nejdůležitějších otázkách. Musím říct, že se nic nezměnilo od časů, kdy prezident Masaryk marně bojoval za demokracii švýcarského typu.